Zastavím se u druhu dávek, a to doplatku na bydlení.
Všichni víme, kdo je hříšník, a on se polepší.
A kde tyto finanční prostředky skončily? U lidí, kteří zneužívají sociálního postavení lidí, kteří se dostali do hmotné nouze a obohacují se na jejich úkor. Že nájmy, které jim nastavili, jsou tak nehorázné, že nás to v loňském roce stálo tolika peněz. Ale na to se nehledí! Je lépe podporovat ty, co se obohacují s lidskou bídou, než ty, kteří se poctivě starají o staré lidi a zdravotně postižené! Na tomto semináři jsme společně chtěli upozornit na dlouhodobě přetrvávající problematiku odměňování pracovníků v sociálních službách a na jejich výši platu, která je v současné době o 7 121 korun nižší pod průměrem v České republice.
Nevím, kolik je státních školek v této republice. Potom tak plamenně tady hovořil o daňovém ráji. Praha je daňový rád, Praha je daňový ráj. Tak jeden dotaz. Kde má sídlo vaši firma?
Další přihlášený do diskuse s faktickou poznámkou je pan poslanec Igor Nykl.
Děkuji za slovo. Severní Morava - Drobil. To je na Wikipedii. A to se vám povedlo strašně dobře.
S faktickou poznámkou na prvním místě je teď přihlášen pan poslanec Pavel Plzák. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Víme, jaké má majetky, víme, jak podniká, je to transparentní. Ale zvedali jste tady jiné prsty, já je nechci ukazovat.
Děkuji za dodržení času. Další v pořadí s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát. Máte slovo, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan vicepremiér Babiš.
S panem ministrem Chládkem jsem se teď domluvili, dáváme tam mimořádně 200 milionů. Normální mimozemšťan by řekl, dám to na hromadu a odkrojím jeden koláč kraji. Náš stát tam dává, do každého kraje tečou ze 150 míst peníze. Firmy kontrolované první čtyřkou, které platí daně a platí nejvíc daní. Proč nekontrolují firmy, které neplatí daně, které vyšetřuje policie, které jsou podezřelé?
Děkuji. Já vím, že to je oblíbená politická disciplína, když ministr financí říká, že není politik. Myslím si, že to není nic, co by měl někdo kritizovat. Vy jste začal o tom, jak daňový úřad v Praze - daňový ráj. Fakt jsem se na to neptal, protože mi to nepřísluší.
Moje firma sídlí v Praze a je kontrolována tím specializovaným útvarem, který kontroluje všechny firmy, které tady platí daně. Údajně má kontrolovat, ale ona chudinka je v tom systému, co tam mají, IDS, takže dvě hodiny čeká, než to vyblije nějaký papír, a ona ani nestačí vyměřovat daně. Vy jste zdecimovali ty úřady. A proto je Praha daňový ráj, protože tady chodí kontrola v některých částech jednou za 320 let.
Děkuji za dodržení času. Mám zde přihlášeny další dva poslance s faktickou poznámkou.
Příkladů jsem tady dal dost. My navrhujeme, abychom se zamysleli nad jiným systémem a abychom když tak dělali skutečný zásluhový systém. Vím, že je tady rozsudek Ústavního soudu.
Děkuji panu poslanci a další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Nytrová. Děkuji paní poslankyni a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Hnyková. Máte slovo.
Situace seniorů v České republice není jednoduchá a potýká se s řadou problémů, což už jsme tady dneska slyšeli, a já doufám, že si to všichni uvědomujeme. Zhoršující se postavení seniorů a s tím i spojená kvalita života je způsobena především nízkými důchody a zvyšujícími se životními náklady. Další problematickou oblastí je neexistence sociálního bydlení a zákon je v nedohlednu. Navyšující se nájemné a náklady související s bydlením ohrožují dostupnost bydlení u velkého počtu seniorů nejen ve městech, ale i na venkově. Nízké důchody omezují přístup seniorů jak ke kultuře, ale i k dalším službám, což vede k izolaci seniorů ve společnosti. A jak to dopadlo v praxi s příjemci penzí? Chudí zůstali ještě chudšími, střední příjemci penzí meziročně stagnovali a příjemci s vysokými penzemi si výrazně polepšili a sociální nůžky se ještě více rozevřely. Zvyšování důchodů o desítky korun, které jsme zažili v minulých letech, bylo naprosto skandální a výsměchem starým lidem. Bohužel návrh zákona neřeší - a musím to zde zopakovat - problém lidí s nejnižšími důchody. Ty jsou často tak nízké, že s nimi staří lidé vůbec nemohou vyjít. Vždyť životní náklady, zdražování potravin, nájmu a dalších služeb jsou pro všechny stejné. Zajistí se tak jak pomoc pro sociálně potřebné, tak i dlouhodobá fiskální udržitelnost. Povinností společnosti je se o tuto seniorskou generaci postarat tak, a znovu opakuji, aby žila v důstojných podmínkách a měla kvalitní život, protože si to zaslouží. Vidím, že to mnohé z vás nezajímá, že se tady bavíte. Ale věřte tomu, že zestárnete a těmi důchodci budete také.
Paní ministryně, chcete závěrečné slovo?
Dobré odpoledne, dámy a pánové.
Pro jejich umisťování do mateřské školy bude pak stačit vyhláška o počtu těchto dětí ve třídách. Aktuální nedostatek míst je lokální a dočasný. Proto je samotná tvorba nového zákona nadbytečná. Pokud už jej ale máme mít, navrhuji omezení účinnosti tohoto zákona na dobu jeho aktuální potřebnosti, která kolem roku 2017 pomine. Tento pozměňovací návrh je i v souladu se strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, kde je uvedena podpora dětské skupiny jako dočasná alternativa do doby navýšení kapacit mateřských škol. V případě zákona o dětské skupině se nedokážou dohodnout ani Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedni navrhují poslední ročník mateřské školy jako povinný a druzí dětskou skupinou neřeší vzdělávání v tomto věku a navíc cílovou skupinu dětí rozšiřují do nástupu do školy. Na seminářích konaných na téma dětské skupiny zaznívalo, jak je pečováno o děti předškolního věku v cizině, jak zde hledáme inspiraci, za hranicemi. Navíc je součástí vzdělávací soustavy České republiky. My se opravdu v tomto směru nemusíme inspirovat v cizině. Oni by se měli inspirovat u nás.
Prosím, aby se připravil pan poslanec Heger. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Při projednávání zákona o dětských skupinách ve výborech se proti němu vymezovali především poslanci KSČM. Vše má být přesně narýsováno, naplánováno, od narození po celý život až do smrti. Myslím, že doba se trochu mění. Je třeba dát lidem, v tomto případě rodičům, důvěru a možnost svobodného rozhodování. Oceňuji přístup obou výborů, kde byl návrh zákona projednáván, a též děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu. Ten rozšiřuje řady poskytovatelů o spolky. Podpora návrhu šla napříč politickým spektrem. Pevně doufám, že poslanci se při schvalování zákona ve třetím čtení zachovají obdobně. Toto zaznívalo i ve výborech několikrát. Znovu opakuji: Pro zřizovatele, obce, je výhodnější, co se týče financování, místo v mateřské škole státní, protože na každého žáka dostává do svého rozpočtu přiměřený finanční příspěvek z rozpočtového určení daní, kdežto na dětskou skupinu toto dostávat nebude. A to je ta výhoda, že studující maminky, případně zaměstnankyně vysoké školy, by měly dětskou skupinu přímo na svém pracovišti. Kritická situace ohledně kapacity míst v mateřských školách vyžaduje urychlené řešení. Dětská skupina je jednou z možností.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Hezké a příjemné odpoledne. Myslet si, že starosta obce zruší ve své obci školku, je tak naivní, že to může napadnout jenom někoho, kdo vůbec neví, jak školky v obcích a městech fungují. Naopak se jedná maximálně o alternativu nabídky pro rodiče s dětmi, kteří chtějí mít děti právě někde jinde než v mateřské školce nebo se nedostanou do mateřské školky - tak tady se nabízí ta možnost, aby ty děti tam mohly chodit. Budou pouhou alternativou pro rodiče s dětmi. Děkuji vám za pozornost.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Víte, ten školský systém, který byl v minulosti vybudován, od mateřských škol až po vysoké školy, nám záviděli i v západní Evropě tehdy. A kam jsme to dopracovali za těch 25 let? Stačí se podívat na statistiky, které se nepřipravují v sekretariátu KSČM, ale které dělají mezinárodní instituce. Takže bych si takové invektivy prostě vyprosil. A k druhému vystoupení. Kolik nám těch mateřských škol zaniklo! Dneska ty dětské skupiny nedostávají peníze, když je bude zřizovat obec, ale to neznamená, že tu někdo nevystoupí za půl roku nebo za rok a že to budou dostávat také. My se prostě nechováme podle toho, že každý se má starat sám o sebe a pak nebude problém, že o nikoho nebude postaráno. Protože podle tohoto hesla by se muselo řídit i Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Děkuji panu poslanci.
Vláda je v takovém případě v mimořádně komfortní situaci. Takže vláda při tomto minimálně požadovaném tempu nemusí vůbec šetřit, nemusí vůbec snižovat výdaje. Prosím vládu... Nabízím vládě jednání na toto téma, nabízím vládě písemnou dohodu. To, s čím nemůžete počítat, je podpora zvyšování strukturálních deficitů. To potom nemůžete říkat, že šetříte.
Před řádně přihlášenou paní poslankyní Chalánkovou zde mám jednu faktickou poznámku, takže poprosím pana poslance Bendla o faktickou poznámku.
Já se pokusím stručně. To nás čeká pravděpodobně. Nevím, kolik budou činit náklady potom, až se sečte, kolik nových úředníků bylo přijato na jednotlivé resorty místo toho, aby byly proinvestovány v investicích, které jste tady sám kritizoval, že neexistují. Myslím si, že budou všichni překvapeni.
Děkuji za dodržení času. Registruji v tento moment další tři faktické poznámky, takže první s faktickou poznámkou je pan Ivan Filip. Vojtěch, omlouvám se.
Víte, vážení členové vlády, paní a pánové, já jsem slyšel nabídku pana předsedy klubu TOP 09 o tom, jaká by byla krásná spolupráce s opoziční stranou.
Je sestavený na základě excelovské tabulky. Dále nerozlišuje mezi spotřebou a investicí. Dovoluje nám fixovat spotřebu, ale kde budeme mít peníze na ty investice? To je potřeba přece dělat. Takže můžeme se na to podívat jako na plán, který je předložen na úrovni dne D, ale nedá se realizovat.
Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Karel Rais, po něm pan vicepremiér Babiš a poté pan poslanec Kalousek.
Na pořadu dne je stav státu, který tato vláda převzala. Jsou tady dluhy, to je naprosto zřejmé, a je tady podržená poptávka, co se týká státu. A poptávka domácností byla také podržená. V podstatě se to převzalo skutečně v dosti dezolátním stavu. Finanční pakt přijde na pořad dne myslím příští týden.
Konstantinu Babickému, in memoriam Larise Bogorazovové, in memoriam Vladimíru Dremljugovi Viktoru Fajnbergovi Natalii Jevgenjevně Gorbaněvské, in memoriam Oldřichovi Stránskému Karlu Weirichovi, in memoriam Otakaru Hořínkovi Milanu Knoblochovi Bohumilu Kolářovi Jakubu Vágnerovi Přičemž dávám návrh, aby se hlasovalo po blocích, tedy po jednotlivých řádech, potažmo medailích.
Děkuji panu místopředsedovi. Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Můžeme tedy hlasovat o usnesení jako o celku. Děkuji vám. Můžeme tedy odeslat dokument panu prezidentovi.
Hezké dobré poledne milé kolegyně, milí kolegové, budeme se zabývat bodem č. 68, jímž je Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. O závěrečná slova patrně není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá nikdo jiný návrh. Zahajuji hlasování o tomto přikázání. Kdo je proti? Dostáváme se k bodu číslo Zprávu projednal volební výbor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tato komise zasedá a sbírá podněty k jakési generální opravě mediálních zákonů.
Děkuji panu zpravodaji. Poprosím, aby se pak v podrobné rozpravě odkázal na tento svůj návrh usnesení, který právě přečetl. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které vidím přihlášku paní poslankyně Niny Novákové.
V podstatě asi tím hlavním úkolem, který nás teď čeká, je, že bychom měli skutečně dát takové zadání, aby i naše kritika byla objektivní a nezůstala na úrovni - někomu se to líbí, někomu se to nelíbí.
Děkuji paní poslankyni Novákové. Není nikdo takový. Končím tedy všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné. Známe návrh usnesení. Končím tedy podrobnou rozpravu. Návrh usnesení vám byl přednesen a já o něm nyní dám hlasovat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat a schválen. V návaznosti na tento tisk se dále budeme zabývat sněmovním tiskem 131, jímž je Děkuji panu poslanci Komárkovi.
Děkuji za slovo. Je to vodňanské kuře. Je to problém, který rada jako orgán státní správy řešit musela na podnět našich občanů, a ten problém je velmi komplikovaný. Doporučuji k prostudování. Myslím si, že je to věc, kterou budeme muset nadále sledovat a konzultovat.
Dobré dopoledne. Zaznělo tady od několika předřečníků, když se podívali na tu tabuli, jak se nazývá probíraný bod, a stejně vždycky debata skončila mezi půtky víceméně hnutí ANO a částí opozice. Tak já opravdu vyzývám kolegy, držme se toho tématu.
Další přihlášenou s faktickou poznámkou zde mám paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych tady deklarovat za podvýbor pro předškolní a základní školství, že bych rád nad tímto tématem diskutoval, protože jsou tam věci, o kterých si myslím, že diskutovat lze. A možná že to je i nutné.
Další faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Hájek.